Já v tom tedy regulaci spatřuji. A i kdyby tomu tak nebylo, to, že někdo dělá něco jiného nebo něco jiného dělá někdo jiný, třeba tady Evropská unie, tak přeci ještě není argument, že to musíme dělat také. Chorvatsko zrušilo zákaz kouření dokonce už po čtyřech měsících od zavedení zákazu z důvodu tvrdých protestů provozovatelů barů a restaurací, kterým se značně po zavedení zákazu snížil obrat. Vyjděte tady ven před parlament. S cigaretou v naprosté většině neuspějete. Co se týče poslaneckého návrhu, tak v něm důvodová zpráva uvádí, že úplný zákaz kouření v zařízeních společného stravování si přeje 78 % občanů starších 18 let.
Uvidíme, kdo tentokrát vyhraje. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Předtím ještě přečtu jednu omluvu. Ve čtvrtek 10. prosince od 9 do 11.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Proto jsme zavetovali, ne proto, že by ta tematika nebyla důležitá, i když samozřejmě i z hlavní automatických a poloautomatických zbraní se může kouřit, ale to je v jiné souvislosti, tedy ne s tímto zákonem. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Řádně přihlášená je paní poslankyně Soňa Marková a připraví se pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych ve svém vystoupení podpořila vládní návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, tedy především před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a drog.
Pro pořádek uvádím, že se ocitáme ve sloučené rozpravě bodů 62 a 97, kde eviduji několik faktických poznámek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat dlouhými vývody, protože si myslím, že na expertní i politickou diskusi i na dopadovou studii je prostor v jednotlivých výborech. Chci se dopustit jedné experimentální demonstrace. Pane ministře zdravotnictví, velmi se omlouvám, neberte to ani jako neúctu ani jako aroganci, ale až budu odcházet od mikrofonu, vdechnu jednu dávku ze své elektronické cigarety a vydechnu ji směrem k vašemu chřípí. Jsem připraven hlasovat pro návrh zákona, kde nesmím kouřit v restauraci, kde se servíruje teplé jídlo. Protože oxidy mastných kyselin, které vznikají při tom, když se přepálí tuk, nepochybně páchnou mnohem víc než pára z elektronické cigarety a jsou také zdraví škodlivější. Děkuji za pochopení a za tento apel a pana ministra prosím o pochopení.
Já vám děkuji. Já vám děkuji a budeme pokračovat v řádně přihlášených do rozpravy. První je pan poslanec Martin Plíšek a připraví se pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jsou zde věci, které bychom měli minimálně akcentovat nebo se nad nimi zamyslet. Stejně tak i kapacity zdravotnické hovoří o tom, že škodlivost elektronických cigaret na rozdíl od běžných tabákových výrobků nebyla příliš prokázána. Tam si myslím, že ta restrikce je také poněkud nepřiměřená. Já bych se ještě krátce zmínil k tomu, protože se tady vede jakýsi ideový údajný střet o tom, že odpůrci tohoto zákona argumentují svobodou podnikání. Svobodou o tom se rozhodnout do jaké restaurace zajdu. A proč by měli mít kuřáci větší svobodu než nekuřáci? Provozovatelé restaurací mají povinnost mít oddělené prostory pro kouření. Vidíme ale, jaká je realita, kdy v jedné velké místnosti restaurace je v jednom rohu uvedeno, že je tam zákaz kouření. To si myslím, že je velmi důležité. Začali tam chodit návštěvníci, kteří tam dříve nechodili.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
To je usnesení, které se týká něčeho úplně jiného. Všichni to víte. Týká se toho, že v nějaké době se hlasovat nebude a hlasování proběhne až posléze. Netýká se možnosti ukončit ať už rozpravu, nebo přednostní práva k programu a říci, že se jde nějakým způsobem hlasovat. Já tvrdím, že toto je naprosto protiústavní. Naprosto protiústavní. Jsem zvědav, co uděláte, pokud si takové usnesení odhlasujete, já budu v 11 hodin mluvit, tak mi slovo stejně vzít nemůžete. No, já jsem přesvědčen, že ne, je to porušení dalšího paragrafu jednacího řádu. Já tvrdím, že toto je neústavní jednání jak navrhovatele, tak paní předsedající, která o něm nechává hlasovat, a podávám námitku proti tomuto postupu předsedající.
Nechám nejdříve hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fialu.
Jak jsem říkal, Občanská demokratická strana má vůči zavedení elektronické evidence tržeb celou řadu konkrétních výhrad. Některé z nich už zazněly v našich vystoupeních v rámci prvního a druhého čtení, nebudu je opakovat, nicméně ty nejpodstatnější, které jsme tady uváděli, si dovolím stručně shrnout, mimo jiné i proto, že jsme zde vznesli řadu otázek, na které jsme nedostali žádnou odpověď.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji. Prosím, pokračujte.
Elektronická evidence tržeb je zbytečná. To jsme řekli mnohokrát. A tady v tomto případě chce vláda přenést tuto svoji základní povinnost na malé a střední podnikatele, protože nám jinými slovy říká: My nejsme schopni zajistit dobrý výběr daní, tak vy si to zaplaťte, vy budete sebe sami permanentně kontrolovat, a tím se zlepší údajně výběr daní.
Ano, já poprosím kolegy na empiru, pokud mohou svoji diskusi přesunout do předsálí, ať tak prosím učiní.
Ano. Pak tady proti jednacímu řádu, a uvidíte, že se to ukáže, že to bylo v naprostém rozporu s jednacím řádem, jste si něco schválili, a pak ani nemá Poslanecká sněmovna dostatek slušnosti, aby můj věcný, na argumentech založený a politický projev vyslechla. Já s tím většinou nemám problémy, s nekázní v Poslanecké sněmovně, ale dnes ano. A musím říci, že tohle porušování všech pravidel hry mě opravdu naplňuje velkou nespokojeností. To, že se tady dívám na jakási nedůstojná trička v Poslanecké sněmovně - mám se u toho bavit?
Moc bych prosil, oslovil nás pan ministr Stropnický, abychom měli nějaké síto, nějaký filtr na takové zprávy, jestli tam chodili brigádnici, jestli se tam pohybovali cizinci. Zdá se mi to daleko horší, pokud tam občas byla nějaká honitba. Tak si myslím, že bychom tomu asi úplně neprospěli, řekl pan ministr Stropnický. Přes všechno nepohodlí občanů a přes všechen malér, co se stal, muničák jako takový zafungoval velice dobře... Jak je zkonstruován, jak je postaven, jak jsou udělány valy a zalesnění. Kdyby to bylo postaveno fušersky, tak by ten malér byl daleko větší, ujistil nás pan ministr obrany. To neříkal proto, že by minimalizoval situaci, ale třeba proto, aby nás požádal, abychom pro ten případ nebyli tak emotivní. Říkal: Nemohu si pomoci. Tak jsme se pak nějak dohodli, že se musíme dohodnout trošku jinak. Co se týče budoucnosti, byla tady zmíněna ona Květná. Pan ministr obrany vyjádřil přesvědčení a řekl, že věří, že se to podaří i na úrovni vlády. Myslím, že víc lidí je tomu nakloněno, tvrdí pan ministr. Nechci mluvit za pana premiéra, ale domnívám se, že i on to tak vnímá. Květná, si myslím, že by měla být jakýsi emergentní, havarijní, záložní sklad pro všechny mimořádné události, ať už je to munice, což se, věřím, nebude hned tak opakovat, nebo je to zboží zabavené celníky nebo jakýkoliv materiál, který je vyšetřován. Myslím si, řekl pan ministr obrany, že peníze, které se na to utratí, za to stojí, a že by to měla být součást integrovaného záchranného systému. Poprosil nás, abychom velmi pečlivě používali číslo 15 tisíc tun. Není to úplně zřejmé, dokonce je podstatně pravděpodobnější, že je to zhruba polovina. Tady to číslo dneska zaznělo opravdu mnohokrát, mírně se pohoršil pan ministr obrany, a prosím, jak už řekl na začátku někdy před dvěma či třemi hodinami, nechme policii vyšetřovat a uvidíme, že to bylo mnohem méně. Co se týče provozu. Často se mluví o tom, jak jsou nebo nejsou nastavovány informace, oslovil nás tenkrát pan ministr. Nejhorší informace jsou čtvrt pravdy, polopravdy a neověřené informace. No nebylo, ujistil nás pan ministr. Já nevím, jestli pan doktor je odborník jako pyrotechnik, já se za něj nevydávám. Ale ze všech dostupných zdrojů a od lidí, kteří tohle dělají v Afghánistánu, vím, že by to prostě nefungovalo, že bychom ty lidi v podstatě poslali když ne na smrt, tak na velmi těžká zranění. Uvedl nám ještě jeden příklad. Samozřejmě že to okamžitě evokuje toto: aha, takhle vypadá sklad. Ale to nebyl prosím sklad. Takže každý si mohl říct, to snad není pravda, tam nejsou tabulky v oknech, jsou tam vypadlé dřevěné dveře. Takhle se s informacemi bohužel pracuje. Takže prosím, dělme do deseti, požádal nás pan ministr obrany. Řekl, že nás dál nechce zdržovat, ale že by přece jenom rád řekl ještě jednu zásadní věc. A to je přece docela zásadní. Stejně tak jako sugestivní návrhy některých nedělních kladečů otázek, kteří vyzývají k mé rezignaci, říkal pan ministr obrany. Pane Moravec, to je humor. Protože to je úplně stejné, jako kdybych já sugestivně navrhoval panu ministru Chovancovi, že mu bouchla pošta a že by z toho měl vyvodit nějaké personální důsledky. To jsou prosím absurdní věci. Pak přišla doba, kdy začali vystupovat i předsedové klubů. Kteří jsme se předháněli ve faktických poznámkách, aby si, než vylezou, jak řekl, přečetli jednací řád. Jinak jsme žádnou debatu nezačali. Mám třeba připravený návrh usnesení. Neměl jsem zatím šanci, postěžoval si pan poslanec Kováčik. Chovám se slušně, nehlásím se k faktickým a neporušuji jednací řád, i když to mám jenom na dvě minuty. Reakce vedení Zlínského kraje tedy podle ní vykazuje znaky nepřipravenosti na podobnou situaci. Jednání pana hejtmana Mišáka a jeho některá vyjádření napovídají, že připravenost kraje na takovou situaci byla velmi malá, vyjádřila přesvědčení paní poslankyně Černochová. To je zarážející zejména s ohledem na skutečnost, že pan hejtman není ve své funkci nováčkem, ale naopak je hejtmanem již šest let. Pan Hejtman Mišák prý například netušil, že muniční sklad u Vrbětic už dávno nesouží armádě, a že měl být tudíž zahrnut do krizového plánu kraje. Doslova cituji: "Ministerstvo vnitra provádí kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstev a jiných ústředních orgánů nebo správních úřadů na řešení krizových situací a ve spolupráci s příslušným ministerstvem provádí kontrolu krizových plánů krajů." Kdyby došlo k vyhlášení krizového stavu nebo alespoň stavu nebezpečí, bylo by to totiž možné, vyjádřila přesvědčení paní poslankyně, možná například prakticky okamžitě zapojit do ostrahy areálu skladu či pro jiné účely příslušníky Armády České republiky a nemuseli jsme pak být svědky filipiky mezi vnitrem a obranou, když pan ministr obrany Stropnický nabízel své pyrotechniky a pan ministr vnitra je odmítal s tím, že je to místo činu, a že tedy nemají oprávnění. V případě, kdyby neselhal hejtman, v tomto případě myslela pana hejtmana Mišáka, nebyl by tento problém. Také zajímalo paní poslankyni Černochovou, zda pan hejtman Mišák svolává bezpečnostní radu kraje. Ona jako starostka nás informovala o tom, že ji svolává dvakrát do roka. Vždycky se tam seznámí s novým velitelem hasičů, sedí tam příslušná paní ředitelka policie pro tu příslušnou oblast, to znamená v jejím případě dvojka, sedí tam další zástupci z krizového řízení a říkají si nové informace. Jak se na to připravíme, jek budeme evakuovat lidi. Tohle všechno je totiž úloha samosprávy, a proto samosprávu máme a proto podle paní poslankyně Černochové si samosprávu lidé volí. Dle jeho vyjádření si mimořádnost této situace žádala, aby zásah měl jediného profesionálního velitele, rozhodujícího o všech postupech. A vyjádřila tady spekulaci, zda se nejedná o řešení vnitrostranických sporů. I k takovým úvahám může na mimořádné schůzi dojít, ale rozhodně ne na schůzi, kdy se má projednávat třetí čtení zákona regulačního charakteru. Toto jednání zejména s ohledem na rozsah této tragédie a ohrožení, jakému byli vystaveni místní občané, považovala za skutečně nemístné. O revizi legislativy a dalších krizových předpisů podle ní už bylo řečeno dost. Zdůraznila, jak strašně ji mrzí, že tady nebyl přítomen pan ministr vlády Babiš. Možná bychom si to skutečně měli připomenout, že to byla mimořádná schůze, kde byl předseda vlády, ministr obrany, ministr vnitra a nebyl tady Babiš.
Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pane poslanče, je to tak? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.
Byl to poctivý pokus, snad dosáhneme příště lepšího skóre. První informace, která šla ke všem složkám integrovaného záchranného systému, se dostala v 9.51 ve čtvrtek 16. října. Následoval zásah profesionálních a následně také dobrovolných hasičů, který byl přerušen až při zvyšující se intenzitě výbuchů. Kromě jiného nasadil bezpilotní dron, který byl docela podstatným pomocníkem při zjišťování rozsahu škod a poškození jednotlivých objektů. Vojenský technický ústav mimochodem dodnes ze svého rozpočtu hradí významnou část některých nákladů spojených se zásahem všech složek. Je to, jako by někdo téměř záměrně chtěl vytvořit něco nefunkčního a navzájem sice na jedné straně doplňujícího, na druhé si zdánlivě i třeba odporujícího. To je určitě jedno z ponaučení, které je třeba si z celé té nešťastné události vzít. Když vezmeme jenom tento jeden aspekt, tak celý ten areál, případně budovy používané Vojenským technickým ústavem fungují ve vojenském požárním dozoru. A takových paralelních norem, podle kterých se řídí provoz v areálu, je celá řada. I ohlašovací povinnost má integrovaný záchranný systém, nemá ho VTÚ ani nájemci v areálu, pokud neskladují vysoce nebezpečný, míněno hořlavý, materiál, což paradoxně munice není. S další zvláštností nás ministr obrany seznámil v aspektu zavádějících okolností. Povinností těchto provozovatelů dle zákona o požární ochraně je zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany. On nám to neuváděl jako vyčerpávající vysvětlení, a skutečně to mnohé z nás tenkrát vyčerpalo, ale jenom jako příklad toho, jak se věc, která není zase až tak složitá, dá složitě pojmenovat. Ministr obrany s plnou vážností a autoritativně tvrdil, že armáda reagovala na požadavky a na tu situaci promptně a samozřejmě vstřícně, úměrně také tomu, že situace byla vážná. Na všechny žádosti o pomoc ze strany velitele zásahu reagovali s rychlostí, jak to bylo jenom fyzicky možné. Obrana poskytovala pouze maximální součinnost. Ve 24.00 v Květné začala hlídkovat Vojenská policie. Ministr obrany jmenoval konkrétního člověka, který zajišťoval, a přímo na místě, tyto otázky. Ministr obrany rovněž vyjádřil obavu, že tematika je strašně široká, a že se tudíž omlouvá všem, kteří v jeho slovech nenalezli odpovědi na své příslušné dotazy, ale byl připraven na ně odpovědět následně, a také svá slova splnil. Tak si všimněte, dámy a pánové! Po prvním výbuchu 16. října byli všichni vystrašení. Vyzvali proto otevřeným dopisem již druhý den po prvním výbuchu ministra obrany pana Stropnického, aby věděli, co se vlastně stalo. I ministr vnitra poděkoval složkám integrovaného záchranného systému. Především poděkoval policii, jejich pyrotechnikům. Ministr vnitra vyjádřil předpoklad, že jak pan vicehejtman, tak pan starosta potvrdí, že všichni občané, se kterými se mohl potkat, vzkazovali velké poděkování jak policii, tak hasičům. Ministr vnitra se dopustil do té míry kolegiálního kroku, že poděkoval i armádě. Armáda se v současné době podílí na výkonu policie a podílí se tím na základě usnesení vlády České republiky a na základě žádosti policie. Poděkování tedy samozřejmě adresoval i Armádě České republiky. Po druhém výbuchu - a 24. listopadu byl trestný čin překvalifikován na trestný čin úmyslný - tak po druhém výbuchu následně Policejní prezidium rozšířilo vyšetřovací tým pod dozorem krajského státního zástupce a vyšetřování převzalo Policejní prezidium. To umožnilo právě nasazení specializovaných složek, jako je ÚOOZ, a současné vyšetřování vede Krajská expozitura ÚOOZ v Ostravě, jak nás na této mimořádné schůzi pan ministr vnitra informoval. Také chtěl uvést na pravou míru některá čísla. Policie České republiky eviduje zhruba 3 tisíce subjektů, pod nimiž provádí kontrolu. Pouze 21 subjektů v České republice provozuje sklady takto velkého rozsahu. Následně po prvém výbuchu po dohodě s předsedou vlády a po dohodě v rámci vlády nařídil ministr vnitra Policii České republiky, aby udělala namátkové kontroly především u těchto velkých provozovatelů těchto skladů. Bylo provedeno 18 kontrol, bylo na to vyčleněno 17 pracovních týmů. Přesto se tyto kontroly prováděly a stále provádějí. Vyjádřil přesvědčení, že je potřeba, abychom tento dozor synchronizovali, aby jak báňský úřad, tak policie, tak případně armáda, která dozoruje některé speciální výbušniny, aby tam byly určité synergické efekty společné kontroly a společný přístup. Na kontrolách Policie České republiky se podílel samozřejmě i hasičský záchranný sbor. Licence pro udělování firmám pro vývoz do zahraničí má ve správě Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se pro udělení těchto licencí baví s bezpečnostními složkami státu, ať je to policie, ať jsou to naše tajné služby, samozřejmě se dotazuje Ministerstva zahraničí a dotazuje se ještě dalších dotčených složek, které zákon vyjmenovává. Na základě těchto skutečností pak firmy obdrží nebo neobdrží vývozní licenci. Především je tam zásadní stanovisko v rámci našeho zacílení Ministerstva zahraničí, abychom tuto munici nevyváželi do zemí, kde to není v zájmu českého státu. Ve své podstatě vyjádřil ministr vnitra ochotu přímo tady na místě odpovídat na naše otázky. Chtěl se ale předtím vyjádřit k některým mediálním výrokům. Například výrok, že měli požádat o armádní pyrotechniky. No nemohli, říkal ministr vnitra. Pokud to vyšetřování nechtěli zhatit, a to určitě nechtěli, tak tam přítomnost vojenských specialistů nebyla možná. Minimálně věděl ministr vnitra ještě o jednom místě na jižní Moravě, které také potřebuje dekontaminaci. A je otázkou, v jakém rozsahu bude muset pyrotechnickou službu posílit. To znamená, jak znovu potvrzoval, že armádní specialisty nešlo použít. Pokud by nechtěl zhatit vyšetřování, tak je prostě a jednoduše použít nemohl. Další mediální výstup, který se snažil ministr vnitra na naší mimořádné schůzi vyvrátit, bylo, že evakuace byly zbytečné. Ministr vnitra říkal, že se o tom jednodušeji hovoří z bezpečí obývacího pokoje a jinak je to u těch pyrotechniků, kteří jsou na místě. O evakuaci rozhodují pyrotechnici na místě, kteří znají situaci, vyhodnotí rizika - riziko požáru, riziko další, které je spojeno s touto věcí. Obě dvě obce byly v tomto perimetru a bylo potřeba evakuaci provést. V této pyrotechnické komisi jsou specialisté napříč policií, kteří se pyrotechnickou specializací zabývají. Kdo kontroloval, co je v jednotlivých skladech uloženo a zda odpovídá realita, alespoň ta předpokládaná, doloženým seznamům? Kdy a kým byla provedena poslední kontrola? Jsou objekty v tomto areálu dimenzované na skladování dělostřeleckých granátů a leteckých pum? A celá řada otázek se týká právě Bochemie. Jestli je vůbec možné v dané situaci, aby takový podnik fungoval ve skladu s municí. Myslím fungovat, říkal pan poslanec Benešík, ne kdy byla podepsána smlouva. Jestli se tam nejdříve upravovalo raketové palivo, anebo jestli tam nejdříve byly uskladněny bomby. To jsou jenom některé konkrétní dotazy, říkal pan poslanec Benešík, o kterých byl přesvědčen, že pokud se vysvětlí, tak budou lidé rozhodně klidnější. Na to reagovala paní poslankyně Lorencová, která chtěla jenom doplnit, o čem říkala před chvílí, čili rozšířit ty otázky, které kladla, kdo je odpovědný.